Zároveň s tím je spojena i otázka podpory rozvoje čisté mobility, ať už se na to díváme z pohledu řekněme technologické neutrality, to znamená podpora jak elektromobilů, podpora vozidel na vodík nebo podpora dalších možných technologií. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu ministrovi a táži se, zda má pan poslanec zájem o doplňující otázku.
Ale to je spíš na okraj. A naopak skutečně efektivní řešení právě filtrů pevných částic, které se doslova týkají opravdu stovek tisíc vozů, je úplně zásadní a děkuji za to, že budete dál tlačit tu káru, kterou jsme rozjeli, byť třeba pro některé to může být nepříjemné.
Děkuji. Pan ministr odpoví. Prosím, vaše dvě minuty.
Ale souhlasím s tím, že rozhodující bude, jak budeme schopni v České republice rychle obměňovat autopark, jaká bude ekonomická situace našich domácností, to je jeden z klíčových faktorů i pro tuto oblast.
Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo.
Bertramka je bývalá hospodářská viniční usedlost postavená v klasicistním slohu v polovině 18. století. Nachází se na pražském Smíchově. V lednu roku 2019 prohlásila vláda Bertramku za národní kulturní památku. Díky dlouhodobé špatné správě objektu je Bertramka poslední roky v téměř havarijním stavu. Děkuji.
Děkuji, pane poslanče. Poprosím vás příště o dodržení času, chápu, že jste chtěl položit otázku. Prosím o odpověď pana ministra. Děkuji, pane ministře. Než dám slovo další interpelující, přečtu omluvu: omlouvá se paní poslankyně Dražilová od 15 do 18 hodin ze zdravotních důvodů. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, nacházíme se v době, kdy již rok trvá ruská invaze na Ukrajinu. Není to přímo na našem území, nicméně dopady můžeme vidět v mnoha oblastech a prakticky denně. Vznikla přirozená solidarita, ale také oficiální pomoc, která je hrazena ze státního rozpočtu. Samozřejmě lze to pochopit, protože nelze v těch humanitárních dávkách dále pokračovat. Nicméně ráda bych se zeptala, zda disponujete vy nebo váš rezort predikcemi nákladů pro zapojení těchto ukrajinských uprchlíků do českého sociálního systému, případně zdali dojde k refinancování vyplacených dávek z ukrajinské či unijní strany. Věřím tomu, že to vůbec nebude jednoduché nějakým způsobem nastavit. A další otázka je začlenění ukrajinských uprchlíků do našeho sociálního systému. A proto bych ráda měla odpověď na otázku, jestli je a bude na to kapacita těch úřadů připravena.
Prosím, máte slovo, pane ministře.
Ještě podtrhnu to, že také vyplňují dost často dlouhodobě neřešené problematiky na pracovním trhu, kdy nám chybí lidé, třeba v oblasti zdravotní péče, sociální péče a v dalších částech pracovního trhu.
Děkuji, pane ministře, za dodržení času. Paní poslankyně má zájem položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane ministře, za odpovědi.
Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr vám odpoví. Prosím, máte slovo.
Snažíme se opravdu v tomto směru podniknout nezbytné kroky, aby Česká republika mohla reálně usilovat o klíčovou investici, která znamená rozdílový projekt. A podobně se musí chovat Česká republika, pokud tuhle příležitost nechce hodit za hlavu, a to my opravdu nechceme, je to opravdu rozdílový projekt.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane ministře, moje interpelace se týká Informačního systému infekčních onemocnění. Věřím, že do prvního čtení půjde tato legislativa ještě do konce roku." Toto řekl na podzim loňského roku, že to bude do konce roku - jinými slovy - hotové, nebo aspoň podané do Sněmovny. To vám tady slibuji." Toto prohlásil při schvalování toho zákona, nebo toho sněmovního tisku 73, pan ministr Válek. Já se vás, pane ministře, ptám, vy jste poslancům a Poslanecké sněmovně slíbil, že něco uděláte do konce roku, a na základě toho jste žádal Sněmovnu a poslance, aby hlasovali pro zákon, který jste předložil. Ten zákon prošel, ale vy jste ten slib nedodržel. Můžete se vyjádřit k těmto nesplněným slibům? Děkuji.
Poprosím pana vicepremiéra Válka o reakci.
Nechci označovat žádné viníky. My jsme začali tak, jak jsem slíbil, hned chystat legislativu týkající se registrů. Já jsem s nimi vyvolal jednání, ta jsme měli dvakrát. Já se omlouvám za to zpoždění, ale ta velmi intenzivní diskuse má za cíl podchytit vlastně všechny informace o pacientech - ono to bude asi i částečná odpověď pak na další interpelace - všechny informace o pacientech, které shromažďujeme; Absolutně rozumím té snaze, mít co nejvíce informací v otevřených zdrojích, na druhé straně pravděpodobně každý ze zdravotníků v této místnosti ví, že pokud ty informace jsou řekněme hodně specifikované k využití vědeckému, tak se dá poměrně snadno pak identifikovat, o jakého pacienta se jedná. Doufám, že vás budu moct pozitivněji v co nejkratší době informovat. Ještě jednou se tedy omlouvám, že slib, který jsem dal, nebylo možné splnit do konce roku, ale opravdu to není tak úplně moje vina.
Děkuji, pane vicepremiére. Pan poslanec má ještě zájem položit doplňující otázku.
Souhlasím v jedné věci s panem ministrem, že je to těžká materie a že to je opravdu velký problém. Já jsem jenom chtěl upozornit na to, že při schvalování zákona tady pan ministr přislíbil, že to udělá do konce roku.
My naopak velmi tlačíme na to, aby se tady toto zpřísnilo.
Děkuji, pane ministře. Paní poslankyně Margita Balaštíková bude interpelovat pana ministra Mariana Jurečku ve věci valorizace důchodů. Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr vám odpoví. Prosím, máte slovo, pane ministře.
Když se podíváme na to, co jste citovala z důvodové zprávy, že senioři v České republice jsou za poslední měsíce v době rekordní inflace tou skupinou, která je nejvíce a nejlépe chráněna ve vztahu k inflaci, tak to je fakt a skutečnost, kterou já tady rád doložím na konkrétních příkladech konkrétních faktů a čísel. Naprosto respektuji zásluhovost dnešních seniorů za to, co odvedli vůči této zemi, když byli aktivními pracujícími lidmi. To, že vychovali nás, dnešní generaci, toho si nesmírně vážím. Oni svými odvody platili na důchody jejich rodičů a prarodičů, my dneska svojí prací a svými odvody vytváříme finanční zdroje na důchody jich, dnešních našich rodičů a prarodičů. Takže já nemám z tohoto kroku vůbec žádnou radost. Proto třeba i tento krok vlády mnoho seniorů, kteří mi píší, podporuje.
Paní poslankyně tedy nemá zájem o doplňující otázku. Pan ministr, zdá se, je zklamán, že nemůže odpovídat.
Vážení zástupci vlády, kolegyně, kolegové, měla jsem velmi krátkou interpelaci. Myslela jsem, že odpověď na ni dneska dostanu... Systemizace služebních a pracovních míst proběhla k 1. lednu letošního roku a proběhla na všech ministerstvech, které o ni požádaly a které potřebovaly jakékoliv změny. Pokud byste mi toto mohl potvrdit a pokud ano, doufám, že není tajemstvím, kterých organizací nebo částí ministerstva se týká.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Kolegyně, kolegové, vážená paní poslankyně, děkuji za interpelaci. Celkově za náš rezort došlo ke snížení počtu míst služebních a počtu úředníků.
Děkuji, pane ministře. Děkuji, paní poslankyně. Pan ministr má zájem o odpověď. Prosím.
Ale k tomu, co jste říkala v tom závěru, a to si myslím, že je důležité. To bylo něco, o co jsem já žádal už v průběhu loňského podzimu, a nikdy jsem takový podklad nedostal. Pak jsou pracoviště, které jsou extrémně za těmi lhůtami a samozřejmě to také řešíme tak, abychom toto v průběhu března dokázali upravit. Já také dám ještě poznámku, když jsme u úřadu práce. To se nedělo.
Děkuji, pane ministře. Paní poslankyně Lenka Dražilová bude interpelovat pana ministra Mariana Jurečku ve věci rodičovský příspěvek. Paní poslankyně je nepřítomná, tedy její interpelace propadá. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážená paní ministryně, kromě zakázky na 159 lehkých útočných vozidel, kde je vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se po odkladu do konce února mají hlásit zájemci, připravuje Ministerstvo obrany v tichosti nákup 24 kusů podobného druhu vojenské techniky. Vozidla měla vyjít na 99 miliónů korun, tedy 33 miliónů korun na jedno. Vozidla Supacat tedy nakoupena nebyla. Ale zájem 601. skss o těžší vozidla s odolností proti minám a improvizovaným výbušným zařízením nezmizel. To vedlo posléze k výběrovému řízení, kterého se účastnily především dva typy: Nimr v podání VOP CZ a Perun od společnosti SVOS. Stále šlo o velmi nízký počet kusů, celkem pouhá čtyři vozidla. Pardon, jenom položím otázku v tom případě.
Paní ministryně není přítomna, v souladu s jednacím řádem vám bude odpovězeno do 30 dnů písemně. Kolegové, kolegyně, já bych vás chtěla požádat, abyste si případně natrénovali délku vaší interpelace a vešli se do toho času, abychom nepřetahovali. Nyní bychom interpelovali, respektive na řadu přichází interpelace číslo 21, Patrik Nacher. Přichází na řadu pan poslanec Roman Kubíček, který byl vylosován na 22. místě.
Vzhledem k tomu, že zde není přítomen pan premiér, na kterého moje interpelace směrovala, tak já bych požádala o přerušení této interpelace do přítomnosti pana premiéra.
Děkuji. Budeme hlasovat o přerušení do přítomnosti pana premiéra. Zahájila jsem hlasování. Bylo přijato usnesení o přerušení do přítomnosti pana premiéra. Nyní se s přednostním právem hlásí paní předsedkyně Alena Schillerová.
Interpelovaní členové vlády nechodí na interpelace. Říkala jsem vám - hrozná legrace, to je - říkala jsem vám, že je 55 interpelací, pokud si to dobře pamatuji. Z toho byli schopni odpovídat dva členové vlády na tři interpelace. Ani nevím, jestli na ně došlo, nebo nedošlo. Teď máme písemné interpelace. Já rozumím - také jsem byla členka vlády - že je prostě program složitý a tak dále, ale je tady Sněmovna a my máme právo se ptát. Protože - teď jsem si vzpomněla na pana Pavláska, jak za něho maká mikina, takový ten známý příběh - tady makají prázdné lavice za členy vlády. Takže co teď s tím dál? Ještě to nevím, včera jsem dostala nějaký předběžný seznam. Není jich tolik jako minulou schůzi, ale je jich také hodně. Ne, my se jenom chceme ptát, ale my nemáme kdy se ptát. Budeme se ptát na věci, které rezonují, včera jsem zaznamenala výchovné a podobně. K tomu se samozřejmě vrátím, teď to nechci otevírat. My se musíme připravit na jednání schůze, takže já beru pauzu na jednání klubu do 11 hodin.
Dovolte, abych vás všechny pozdravil. Dalším bodem našeho pořadu jsou Ústní interpelace Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozděleny do lavic. Připraví se pan poslanec Oldřich Černý.
Děkuji za slovo. Mrzí mě, že jste opět nepřítomný. Podle informací z médií chce vaše vláda zvyšovat povinné minimální odvody podnikajících fyzických osob do sociálního systému, dle těch informací až o 60 % během tří let. Tento růst údajně navrhuje ministr práce a sociálních věcí na základě - a to pozor - deset let starého průzkumu, ve kterém vyšlo, že průměrný zaměstnanec platí v součtu o třetinu vyšší daně a odvody než průměrný živnostník. V dnešní situaci postcovidové ekonomiky a raketové inflace by ale vláda razantním zvýšením odvodů pro živnostníky způsobila, že živnostníci svoje živnosti postupně ukončí anebo začnou takzvaně optimalizovat na daních, což určitě v zájmu našeho státu není. To je návrh na stejnou záruční dobu pro živnostníky jako pro občany nebo právo na zřízení bankovního účtu pro živnostníky a firmy, kteří mnohdy mají problém si účet založit, protože se například bance nelíbí jejich předmět podnikání. Pane premiére, bude tedy vaše vláda zvyšovat povinné minimální odvody podnikajících fyzických osob do sociálního systému, nebo ne?
Děkuji za slovo, pane předsedající. Nesouhlasí s tím ani značná část naší společnosti. Mimo jiné se na nás obracejí odborové organizace. Dovolím si krátce citovat: "Navrhovaná opatření jsou pro nás, poctivé pracující, zcela nepřijatelná. Není možné, aby lidé, kteří celý život přispívali do systému sociálního zabezpečení, získali v době, kdy se vše zdražuje a čelíme nepřiměřené inflaci, reálně nižší důchod, a ještě si na něj budou muset počkat do 68 let. Ve vážném ohrožení je také sociální smír. Je třeba hledat jiná řešení k zajištění udržitelnosti důchodového systému než pouze snižovat výši důchodu či zvyšovat věk odchodu do důchodu." Zkrátka, v celé naší společnosti to tímto vaším návrhem začalo vřít. Proto se na vás obracím opravdu s dobře míněným dotazem. Děkuji za pozornost a za odpověď.
Nyní poprosím pana poslance Radka Kotena.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vážený pane, opět nepříjemný - nepřítomný - premiére. Mně se to takhle vždycky nějak přehodí, ale omlouvám se za to. Chtěl jsem se vás zeptat na předsednictví, kdy Česká republika předsedala v Evropské unii. Likviduje to samozřejmě nejenom občany, ale bude to likvidovat i průmysl v České republice. Takže jsem zvědav, jakým způsobem mi na to odpovíte, že jste tomu nedokázali zabránit.
Děkuji a poprosil bych dalšího interpelujícího, a to je pan poslanec Milan Wenzl. Jenom ještě opakuji, že pan premiér je řádně omluven a že všem odpoví do 30 dnů.
V této souvislosti se pak nejčastěji objevují v těchto informačních zdrojích spekulace o vámi chystaném prodeji přímému zájemci, a to společnosti Penta, kterou mimo jiné spoluvlastní miliardář pan Dospiva.
Co se týká konkrétních případů, tak se nedá ani potvrdit, ani vyloučit, že se jedná o organizovanou činnost, a z tohoto důvodu Státní ústav pro kontrolu léčiv navázal úzkou spolupráci s Generálním ředitelstvím cel, Policií České republiky a Generálním finančním ředitelstvím. Já jsem požádal, aby ta součinnost byla velmi úzká, a Státní ústav si uvědomuje, že tuto problematiku budu velmi pečlivě sledovat, byť tedy nejsem ten, který do toho může zasahovat, to je potřeba opakovaně zdůraznit. Za roky 2018 až 2023 celkem pravomocně bylo uloženo 34 sankcí v celkové výši 81 milionů korun; To znamená, to je opravdu z hlediska objemu těch léků, které máme na trhu, opravdu malá část.
A poprosím ještě paní poslankyni, která má zájem. Děkuji, pan vicepremiér.
Ale nejedná se o velký počet lékáren a v žádném případě není pravda ta, že by tady byli nějací lékárníci, kteří se na tom živí, obohacují.
Paní ředitelka SÚKLu sdělila, že z dodavatelského řetězce se ztrácí přípravky také mimo jiné vázané na lékařský předpis, což si myslím, že není úplně dobré a v pořádku. Co se týče skladby těch preparátů, tak mělo se jednat o preparáty, o léčiva, která potřebují pacienti například s diabetem, onkologickými onemocněními, vysokým cholesterolem, vysokým krevním tlakem, astmatem, epilepsií či chronickou obstrukční plicní nemocí. Dle sdělení paní ředitelky se nejedná o částku konečnou a že jsou signály, že by mohla být ta skutečná částka dvakrát nebo ještě možná vyšší. Jaké kroky budou učiněny vůči subjektům, které se dopustily tohoto jednání? Děkuji vám za odpovědi.
Děkuji, prosím pana ministra.
Pokud by se nám ho podařilo schválit tak, aby platil od 1. července letošního roku, tak už máme silný nástroj na podzim letošního roku. Bylo by to velmi dobré a prosím v tomto směru všechny o pomoc. Ty pokuty byly v celkové výši za těch pět let 206 milionů. V roce 2018 bylo 7 pravomocných rozhodnutí, 7 pokut, a bylo to za léky, které byly vyvezeny ve výši 11 milionů korun. Pak tady mám informaci o neoznámeném záměru distribuovat do zahraničí, kde ten záměr byl v pořádku, ale nebyl včas oznámen.
Již předtím byly provedeny některé renovační a rekonstrukční práce tak, aby došlo ke zlepšení stavebně-technického stavu nemovitosti. Ministerstvo kultury problematiku usedlosti Bertramka průběžně sleduje, v minulosti se již vícekrát zabývalo podněty ke stavu a využití této národní kulturní památky, mnohdy i mimo jeho kompetence, když například v roce 2019 byl řešen podnět týkající se černé skládky v bezprostřední blízkosti usedlosti. Ministerstvo kultury má na základě vlastní činnosti a dalších informací za to, že areál této národní kulturní památky sice vykazuje některé znaky neúdržby, problematická je obnova venkovního schodiště a je poničené oplocení na severní a západní straně. Na druhou stranu objekty v areálu nevykazují žádné zásadní stavebně technické vady, které by areál ohrožovaly, poškozovaly nebo výrazně znehodnocovaly. Práce připuštěné závazným stanoviskem památkové péče z roku 2017 na přístupovém schodišti muzea probíhaly a napravením stavu výše zmíněného oplocení se již Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče zabýval. I nadále probíhá monitoring stavu této národní kulturní památky ze strany odborné organizace památkové péče, který s vlastníkem řeší rozsah údržby usedlosti tak, aby nedocházelo k ohrožení kulturně-historických hodnot památky. Vzhledem k výše uvedenému je vyvlastnění této národní kulturní památky nyní zcela vyloučeno.
Budeme to hlídat určitě dál a já spoléhám se na to, že Ministerstvo kultury v tom bude stále pomáhat dál.
Děkuji, pane poslanče. Pan ministr ještě odpoví. Prosím, máte slovo.
Myslím, že se tomu věnovala nedávno i veřejnoprávní média. Není to případ takový, že by byl vlastník nedohledatelný nebo že by s vlastníkem nebyla vůbec žádná komunikace, prostě panuje tam nějaká specifická situace.
Děkuji, pane ministře. Paní poslankyně Andrea Babišová bude interpelovat pana ministra Vlastimila Válka ve věci ochrany zdraví zaměstnanců a připraví se pan poslanec Kettner. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, paní poslankyně. Nyní dávám slovo panu ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi.
Děkuji, paní předsedající. Výjimku ale tvoří práce v profesním riziku a práce, u níž jsou součástí práce rizikové faktory, které při výskytu těchto faktorů vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k práci, jak je uvedeno v příloze vyhlášky. Zaměstnavatel však stále může rozhodnout, že prohlídky u těchto nerizikových prací zachová, a též zaměstnanec má možnost tyto prohlídky vyžadovat.